Přesto chci poskytnout ještě nějakou možnost Poslanecké sněmovně, abychom nemuseli přistoupit až k tomuto mimořádnému kroku, ale zdůrazňuji, že jsme na něj připraveni a podpisy již sbíráme pro případ, že to řádné zařazení neprojde. Pokud tato varianta neprojde, navrhuji, abychom se těmito zprávami zabývali v úterý 21. 10., a to jako první bod, anebo po již zařazených bodech. A vím, že tam je zařazeno projednávání státního rozpočtu v prvém čtení, tedy navrhuji, abychom tyto zprávy projednali po projednání státního rozpočtu v prvém čtení jako tedy první bod po státním rozpočtu. Potom je zde blok zpráv o účasti ozbrojených sil, průjezdu ozbrojených sil, výroční zprávy telekomunikačního úřadu. Je zde zpráva o situaci v oblasti migrace, o stavu zemědělství, o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Myslím si, že všechny tyhle zprávy vyžadují, abychom se jimi zabývali, některé jsou již za rok 2017, některé jsou za první pololetí roku 2018, jiné za druhé pololetí roku 2018, a my prostě nejsme schopni v řádném režimu tyto zprávy projednat. Já tedy tímto výčtem toho, co ještě je před námi, chci upozornit na to, že bychom měli nějakým rozumným způsobem tyto zprávy uchopit a projednat. Proto navrhuji tři možnosti, jak ukončit projednávání zpráv za rok 2016 a 2017 o hospodaření a činnosti České televize. Děkuji vám za pozornost.
Protože tady těch návrhů na zařazení výročních zpráv je víc, tak si jenom dovolím zrekapitulovat. Děkuji. Teď je na řadě... Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, pane poslanče, omlouvám se, vstupuji vám do toho. Máte pravdu a budeme samozřejmě hlasovat potom korektně.
Návrh byl zamítnut. Není více upřesněno. Takže zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Na to je veto Jenom to řeknu. Takže na to bude veto. Takže to je nový bod, takže na to bylo veto. Navrhujete dnes jako druhý bod po třetích čteních. Je to trestní zákoník a navrhujete dnes jako první bod po třetích čteních. Aha, tak bod 134, to je dneska už návrh Pirátů, takže to asi nebude ono.
Je velmi důležitý. A je důležitý i kvůli tomu, že chceme projednávat daňový balíček. Co tyto dva dokumenty spojuje? Chceme podporovat rodiny, které mají děti. Proč je chceme podporovat? Z různých důvodů. Stačí, když se budou stavět byty, bude přibývat rodin, bude přibývat domácností, a tím pádem bude přibývat těch, kteří platí ty poplatky. Čím více domácností, tím více poplatků, tím lépe fungující Česká televize. No a jeden z takových malých krůčků, nicméně malé krůčky vedly k tomu, že Armstrong přistál na Měsíci, to všichni víme, tak jeden z těchto malých krůčků je i tento zákon, na kterém jsme se napříč politickým spektrem, opravdu napříč politickým spektrem shodli. Není to dlouhý text. Má několik stránek. Státní rozpočet se nemusí bát, protože se ho dotkne tato změna jenom málo. A to navýšení není významné, ale pomůžeme řadě rodin a zjednáme spravedlnost.
Jste písemně poslední, ale ještě je pan poslanec Černohorský z místa.
Já nerad bývám poslední, byť jsem na to celoživotně zvyklý. Myslím si, že je to zákon, který by měl projít velmi rychle, hladce. Už jsme ho tady měli, diskutovali jsme ho podrobně. Vidím tady spoustu kolegů a přátel, vzpomínám si na píseň: Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější? Usměvavé tváře. Proto v tomto nádherném slunečném týdnu přeji slunce v duši.
A jako poslední přihlášený je pan poslanec Černohorský.
Děkuji za slovo. Jedná se o změnu rodičovského příspěvku.
To první bylo bod 207 a tisk kolik?
Asi chápete, že ty exekuce jsou tady opravdu problém pro spoustu lidí.
Dobře, tak. Chápu to dobře. Pane předsedo, rozumím tomu, že je to hnutí ANO a ČSSD, ty dva poslanecké kluby? Zahajuji hlasování. Je to tak. Návrh byl zamítnut. Opět pan poslanec Vít Rakušan. Další opět předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Je to o regulaci reklamy. Návrh byl zamítnut. Dále je tady návrh paní poslankyně Jany Černochové. A návrh je nejprve - jsou tady dvě varianty. Návrh byl zamítnut.
Pan ministr říká - ano, to je správný, my to vlastně taky chceme, my to připravujeme s tím ansámblem těch úředníků, svoláme k tomu jednání, my vás přizveme. Ten návrh tady leží, samozřejmě s nějakým myslím negativním nebo neutrálním stanoviskem vlády, to je úplně jedno. A my jsme chtěli jediné. Pojďme to projednat. Pojďte vy, poslanci hnutí ANO, sociální demokracie, komunistů, pojďte říct ne, my nechceme chránit vodní zdroje, my nechceme chránit půdu, to, co tady máme v České republice. Pojďme to tak udělat. Já myslím, že všichni se shodneme na potřebnosti. Samozřejmě ty věci je potřeba doplnit i o další opatření. Ani v prvním čtení. Proběhla nějaká, jestli se nepletu, rozprava, ale nehlasovalo se o přidělení do výborů. Proto jsme chtěli tuto situaci regulovat v rámci zákona o regulaci reklamy. Tak já vás chci poprosit, vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme tento tisk doprojednat v prvním čtení. Pokud tady bude většina, která bude přesvědčena o tom, že není dobré regulovat trh s reklamou na spotřebitelské úvěry a další často skutečně praktiky, které jsou za hranou zákona nebo jsou propojeny s byznysem šmejdů, tak já to budu respektovat, ale pojďme prosím tohle doprojednat. Já jsem tady tento týden vůbec nezaregistroval pana ministra školství Roberta Plagu. A to je přesně to, kam já neustále směřuji, a upozorňuji na to a musím konstatovat s radostí, že pokud vím, tak ve svých úvahách takto směřuje i pan ministr Plaga. Já myslím, že je nám to všem naprosto všechno jasné. Najednou to vztahuje k roku 2017, ale jestli se nepletu, tak na začátku všichni hovořili o tom, aby to mělo smysl a logiku, tak to přece musíme vztahovat k tomu aktuálnímu roku. Jednoduché jako facka, a stejně se kolem toho neustále vedou nějaké debaty a diskuse.
Limit 2 miliony korun. Má to svůj důvod. Přes delší diskusi jsme se zde, v tomto sále, společně shodli na možnosti uplatnění daňových výdajových paušálů na 2 miliony korun. A myslím, že srovnání této hranice potom s DPH má svoji logiku. A zejména uspoříme jejich čas. Čas je totiž pro ty nejmenší tím klíčovým a nejdůležitějším výrobním prostředkem. Čas vynakládají nejen na činnost jako takovou, za kterou mají příjem. A jejich hodnotu především oceníme, až nebude tak značný ekonomický růst. Pak budeme rádi za každého takového člověka, který se dokáže postarat sám o sebe. Ale domníváme se, že tím uspoříme i administrativní náklady na straně státu spojené s výběrem DPH. A přesto, dámy a pánové, a prosím, to je důležité, přesto je ze strany Ministerstva financí nesouhlas s tímto návrhem! A to ze dvou důvodů. A já chci rozebrat oba dva. A to přesto, že naše zázemí jako politické strany je neskonale menší, než je zázemí celého rezortu. Ukazuje se na tom, dámy a pánové, že ten, kdo chce, hledá způsoby.
Roste nám tu hluk. Prosím, pokračujte.
My jsme se inspirovali tímto úspěšným jednáním Slovinska, které požádalo o zvýšení hranice DPH 30. července 2012 a 22. ledna 2013 bylo vydáno rozhodnutí, kladné rozhodnutí Rady Evropy (?) o povolení zvýšení této hranice pro Slovinsko.
Moje předchozí výzva se zřejmě minula účinkem... Tak už by tady mohl být větší klid. Děkuji. Prosím.
To znamená, dámy a pánové, já jsem skutečně přesvědčen, že kdyby tady byl skutečný zájem vlády, této Sněmovny, ministryně financí, tak se můžeme bez problému bavit o zvýšení tohoto limitu na 2 miliony korun. Proto obdobné odchylky jsou povoleny dalším členským státům, nejenom Slovinsku. Například Belgii, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Itálii a Rumunsku. Z mého pohledu je toto skutečně jenom otázka vůle, chuti a vyjednávacích schopností našich reprezentantů. Mě mrzí, že Ministerstvo financí tu chuť a vůli nemá. A pak nám zůstává ten argument druhý, a to je dopad do státního rozpočtu. Nakonec mi ministerstvo, dámy a pánové, doložilo dva způsoby výpočtu. Ale to je jenom prvotní číslo. Naše výpočty se protínají někde na spodní hranici odhadu Ministerstva financí. Navíc se dá předpokládat, že vzhledem k charakteru podnikání a již nastavených podmínek u jednotlivých podnikatelů možná nějaká část zůstane u dobrovolných plateb DPH.
I přes nominální navýšení výdajů na obranu v tomto návrhu jde bohužel o určité zklamání, neboť tyto výdaje neodpovídají tomu, co bylo přislíbeno v loňském rozpočtovém výhledu schváleném s rozpočtem na rok 2019, a obrana dostane v příštím roce bezmála o jednu miliardu méně, než tento výhled předpokládal...
Přes třicet přihlášek. Pokud se nechcete věnovat tomu, jaké jsou návrhy na změnu pořadu schůze, tak to prosím čiňte v předsálí, ale kdo jste uvnitř, tak prosím o klid.
Přesto pro dosažení tohoto cíle dělá vláda málo a tempo růstu obranného rozpočtu mu v žádném případě neodpovídá. Armádu čeká v nadcházejících letech klíčová modernizace a akvizice v řádech miliard korun, což všichni dobře víme, je třeba investovat velké prostředky rovněž do zanedbané infrastruktury. A pokud vláda bude chtít udržet svou štědrou a rozhazovačnou politiku, kterou provozuje... Schválení uvedené novely je touto zárukou, která může být přijata velmi rychle, neboť je jednoduchým opatřením, jež lze schválit již v prvním čtení. Chtěla bych vás tedy, vážené kolegyně a vážení kolegové, z těchto důvodů požádat o to, abyste umožnili přednostní projednání této novely a abyste ji podpořili. Jak už jsem říkala, bylo by ideální, kdyby se nám to podařilo dneska jako první bod, pokud ne, tak navrhuji, aby se to projednalo příští pátek jako první bod.
Nejdříve přečtu omluvu paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů na celý jednací den. Máte slovo, pane poslanče.
Zdůvodňuji to hromadícími se otřesnými tragickými haváriemi s úmrtím a těžkými zraněními po nehodách v posledních dnech. Osobní auta nějak uhnula, kamiony neměly šanci se nějak dále pohnout. Při této nehodě byl zraněn, ještě sražen přijíždějícím autem, policista, který odkláněl dopravu několik kilometrů před touto havárií. I dnes ráno je zase uzavřena dálnice na Brno před Brnem. A proč o tom hovořím? Je proto nezbytné, aby nejen Ministerstvo dopravy, ale i Ministerstvo vnitra udělala urychleně taková opatření, aby ve společné součinnosti minimalizovala rizika havárií, zranění, úmrtí a vůbec dalších tragických událostí. Ale i Ministerstvo vnitra by mělo výrazně posílit dopravní policii. Na silnicích a dálnicích nestačí jen sledování kamerami, ale myslím si, že už jen přítomnost policejních aut, ale ne těch maskovaných měřičů rychlosti, ale opravdu policejních aut a motorek v barvách policie.
Nicméně i kdybychom se zdrželi řekněme těch 3 až 4 miliard korun, pak se z celkových plánovaných příjmů na příští rok jedná o dopad zhruba 2 až 3 desetiny procenta příjmů státního rozpočtu. A proč říkám přímý?
Tak, pane poslanče.
Tak to už je potom po té úpravě programu. Jde o příplatky za práci třídních učitelů, které jsou u nás na velmi mrzké úrovni. Stejně tak jako příplatky za výkon specializovaných činností. No tak dámy a pánové, šli byste dělat třídního učitele za 30 korun za hodinu? Všichni se usmívají, i ti, kteří na vysokých školách nemusejí vykonávat práci třídního učitele. Tak vidíte, i vládní poslankyně, bývalá ministryně školství, tak by o tom asi měla něco vědět. V těch výborech se můžeme bavit o nějaké modifikaci, probereme to s panem ministrem Plagou, protože spravedlivě musím přiznat, že on u toho nebyl před tím rokem a půl. No ale opět je to jeden tisk, který ukazuje na to, jakým způsobem tato vládní koalice přistupuje k opozičním návrhům. Mně to přijde velmi nedůstojné, tak jako říkal přicházející kolega Vít Rakušan. Pojďme s tím skutečně něco udělat, protože ty věci, které tady jsou, a já jsem tady vyjmenoval tři, tak jsou skutečně ku prospěchu občanů této země.
Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Protože jde o velmi citlivý zásah do podnikání a zejména podmínek pro činnost průvodců, proběhla od té doby celá řada jednání, kulatých stolů a zasedání, na kterých se velmi obsáhle a detailně řešily aspekty tohoto kroku a velmi zodpovědně jsme podrobně diskutovali dopady na podnikatelské prostředí. Po těch deseti letech diskusí se konečně našla cesta ke kompromisu, kdy jsou oba tyto tábory téměř spokojené a opravdu čekají na co nejrychlejší vyřízení tohoto letitého problému. Samotné podnikatele bychom navíc dostali do velmi nepříjemné situace. Prosím vás o podporu tohoto bodu.
Váš návrh jsem zaznamenal. Další v pořadí je paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Jiří Ventruba.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.
Pane předsedo, počkejte chviličku. Takže první bod navrhujete. A ten druhý? Poprosím pana předsedu Marka Výborného, aby se ujal slova s přednostním právem, a připraví se pan poslanec Jakub Janda.
Já bych se rád připojil k tomu, co tady už zaznělo. Pečlivě jsem si znovu prostudoval vládní prohlášení této vlády a musím konstatovat, že to, co tady opakovaně zaznívá, je skutečně pravdou. Nám, tedy KDU-ČSL, na tom principiálně vadí, že některá ta opatření směřují jednoznačně proti zájmům českých rodin, směřují proti občanům této země. Pokud chceme například poškodit tisícovky občanů tím, že jim zdaníme vytápění plynem v jejich domácnostech, no tak co to, dámy a pánové, je jiného než útok proti českým rodinám. Jaká je realita? Úplně jiná. Chcete, dámy a pánové, znát jeden příklad? - že ten vládní návrh je nepoužitelný. Nepoužitelný, protože ten princip, který volí, znamená jenom rozpoutání dalšího byznysu, a to je ten byznys s tou první exekucí. No tak dámy a pánové, kde to jsme? Vyhlásili jsme válku kůrovci, naše lesy odumírají, musíme bojovat se suchem. To je skvělé. Já jsem rád, jak to tady šlape. Přesně tak. Je přece potřeba chránit jak vodní zdroje, tak půdu. Ať už soukromoprávních nebo veřejnoprávních subjektů. Nebude možné říci, že těžba štěrkopísku na Hodonínsku je důležitější než ochrana vodních zdrojů pro tisíce obyvatel nejenom Hodonínska, ale celého jihomoravského a zlínského regionu. Nebude přece možné, aby zcela ostudným způsobem Ministerstvo životního prostředí dalo kladné stanovisko k likvidaci té nejkvalitnější půdy, kterou v České republice máme, na Olomoucku, jenom pro to, aby se tam postavily nějaké sklady velkokapacitní, nebo kdekoliv jinde se stavěly obchodní domy, hypermarkety a další věci. Právě na tom nejkvalitnějším, co máme! A to je orná půda.
Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu o klid.
Myslím, že se shodneme, že jednokorunové bankovky už nemáme, dvoukorunové bankovky taky nemáme. Oceňuji, že k té naší iniciativě se přidalo i Ministerstvo vnitra.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já navážu na předsedu našeho poslaneckého klubu Zbyňka Stanjuru a také já vám navrhnu změnu dnešního programu jednání Poslanecké sněmovny. Já vím, že poslanci z řad vlády nebo vládních poslanců budou chtít dnes řešit sněmovní tisk 509, tedy daňový balíček. Vím to, trošku mě to překvapuje, zvlášť jeho obsah, protože já si pamatuji to, co říká vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení, kde mimo jiné říká - cituji: Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Vláda tady chystá něco, co je podle nás naprosto nepřijatelné, vysává peníze daňových poplatníků, zvyšuje daně, aby tímto způsobem zalátala díry v rozpočtu, které vznikly jejími chybami, jejími přešlapy. Od té doby se nedostal na pořad jednání.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněné zákonné lhůty. Nyní máme prostor pro případné změny pořadu schůze. Pan předseda Stanjura. Omlouvám se.
Děkuji za slovo. Mnohé z nich tady máme na programu dvanáct a více měsíců. A my se vás dneska pokusíme přesvědčit, abychom aspoň některé z těchto návrhů projednali. Když se podíváme na blok zákonů, který je připravený na této schůzi do třetího čtení, tak jsou to zatím jenom vládní návrhy zákonů. A já chci říct, že my tam vidíme jednu prioritu, na které je politická shoda, a to je zjednodušený návrh zákona, kterým se zvyšuje rodičovský příspěvek. Dneska budeme mít šanci to projednat dnes jako první bod v bloku třetích čtení.